Navíc nám tento termín nedává dostatek prostoru, abychom v případě, že se vyskytnou nějaké problémy, protože tam na to budeme mít jenom pět let, učinili taková opatření, abychom včas dosáhli evropských cílů. Na všechno, aby začalo fungovat, bude pouhých pět let. Rozdíl několika let se nemusí zdát na první pohled až tak významný, ale musíme si uvědomit, že skládky nejsou jen nevzhlednou hromadou odpadu, ale nesou s sebou významná rizika pro životní prostředí, a o tom si myslím, že i mimo jiné jsou tady tyto čtyři sněmovní tisky. A metan je plyn s velkým skleníkovým efektem. Dá se tedy s klidem říct, že skládky tak přispívají ke změnám klimatu. Když skládkování nebudeme omezovat, budeme prodlužovat dobu, kdy nám bude do ovzduší unikat velké množství skleníkových plynů. Skládky také ohrožují v případě špatného technologického zabezpečení kontaminací spodní vodu a půdu. Každoročně je tak evidováno několik stovek požárů skládek, které ohrožují okolí toxickými zplodinami, voda po hašení je také kontaminovaná, a nehledě na to, kolik nás toto hašení stojí financí. Proto mě nemile překvapilo, že na výboru pro životní prostředí nebyl žádný z návrhů na dřívější konec skládkování podpořen. Se skládkami se také vážou nově nastavené poplatky za skládkování.
Zatím přečtu několik omluv. Už vás všechny poprosím, abyste se usadili na svých místech, nacházíme se ve třetím čtení těsně před hlasováním.
Děkuji za slovo. Seznámil bych vás s touto procedurou. Pak by přišlo hlasování o pozměňovacím návrhu A, to je usnesení rozpočtového výboru. No a po absolvování všech těchto hlasovacích kroků bychom hlasovali o zákonu jako o celku.
Chce se někdo vyjádřit k navržené proceduře nebo má nějaký protinávrh? Hlasování číslo 223, přihlášeno je 177 poslanců, pro 167, proti nikdo. Prosím, pane zpravodaji. Legislativně technické byly přijaty.
Pozměňovací návrh A. Tam je stanovisko výboru kladné.
Slyším dobře zvuk? Je tady žádost o odhlášení. Prosím, právě se tak stalo.
Ano.
Návrh nebyl přijat.
Nyní zbývá pouze hlasovat o zákonu jako o celku.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.
Děkuji, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Návrh zákona představuje další krok v rozvoji právního rámce eGovernmentu v České republice. Tato změna se týká 144 právních předpisů, jejichž součást tvoří ustanovení s výčtem údajů, které mohou orgány veřejné moci využívat pro výkon své agendy z informačních systémů veřejné správy a které je potřeba pro dosažení cílů koncepce zrušit.
Pokud chceme skutečně oběhové hospodářství, měli bychom se pokusit cíle splnit, a to u všech materiálů. Produkce toxického kalu. Použití recyklovaného hliníku je oproti tomu pro životní prostředí mnohem méně škodlivé. K tomu, abychom snáze dosáhli recyklačních cílů, musí přispět i podpora recyklace skrze odbyt recyklovaných výrobků. Musí být větší používání recyklátů ve výrobcích a v neposlední řadě také nižší produkce odpadů těchto materiálů, čehož mohou pomoci dosahovat i výrobci chytřejším ekodesignem výrobků a také například zmenšením obalů. Když budeme recyklovat u nás, snížíme i nutnou dopravu a s tím spojené znečištění. Abychom mohli recyklačních cílů dosáhnout, musíme také zlepšit třídění. Jednou z možností, jak zlepšit třídění nápojových obalů, může být i varianta jejich zálohování. Jaké jsou moje důvody pro podporu dobrovolného zálohování? Na základě zkušenosti ze zahraničí, kde zálohování jednocestných nápojových obalů již funguje, tady chci jenom vzpomenout, že v médiích rezonují pořád jenom PET lahve, ale bavíme se i o těch hliníkových obalech. Kde to funguje? Já zastávám názor, že zálohování může zvýšit podíl vytříděných nápojových obalů. To znamená, nebudou tak často končit ve směsném odpadu, nebo hůř v přírodě. A tím potažmo i podíl jejich recyklace. Obalů bude nejen více k dispozici, ale budou v dobrém stavu a připraveny k recyklaci. Možná naivně také doufám, že zálohování donutí spotřebitele zamyslet se nad množstvím obalů, které si nosíme všichni domů z obchodu, a někteří se rozhodnou nákup lahví a plechovek omezit. Naopak příliš nesouhlasím s argumentem, že lidé nebudou ochotni třídit zase další surovinu zvlášť. Množství různých vytřiďovaných materiálů se za poslední léta zvýšilo ze základní trojice, což je samozřejmě plast, papír a sklo, na nápojové kartony, drobné kovy, bioodpad a nově také třeba v mnoha městech oleje. Lidé si na třídění zvykli a nepředpokládám, že by zrovna tohle měl být ten zásadní problém. Samozřejmě, že si uvědomuji i rizika. Čistší přírodu bez odhozených obalů zaručí spíše vyšší záloha, která bude spotřebitele motivovat k vrácení lahve do obchodu. Ta však může přinést až příliš velké zvýšení ceny nápojů. Není také zaručeno, že v českém prostředí se zavedením zálohování bude měnit chování výrobců i spotřebitelů, podobně jako se to stalo třeba v Německu. Protože už dnes u nás třídění plastů funguje celkem obstojně, rozdíl v množství vytříděných obalů po zavedení zálohování by také patrně nebyl tak velký a efektivní jako v zemích, které jsem před chvílí jmenoval, kde před zavedením zálohování neexistoval zavedený systém podobný našemu systému barevných kontejnerů. Hrozí také, že se lidé v důsledku soustředění na zálohové obaly přestanou snažit o precizní třídění těch nezálohovaných. Proto více podporuji právě pozměňovací návrhy, které umožňují tzv. dobrovolné zálohování a nepřikazují ho povinně. Teprve poté můžeme na základě aktuálních statistik a analýz z našeho prostředí vyvozovat závěry a promýšlet další kroky. Kromě tématu zálohování tento sněmovní tisk o obalech řeší také předpokládaný vstup nových autorizovaných obalových společností na náš dosud monopolní trh. To pokládám za potřebné, neboť monopol by neměl fungovat ani v oblastech hospodaření s odpadem. Proto mne nemile překvapily podmínky udělené autorizace novým subjektům, které jsou, jak jsou ve vládní novele nastaveny, takřka nesplnitelné. Jsem samozřejmě pro plné pokrytí území, ale ne již v této fázi udělování autorizace. Dalším takovým požadavkem je požadavek na finanční zajištění, které je neodůvodněné a je velmi vysoké. První pozměňovací návrh řeší recyklační cíle pro hliník. Předkládám ho společně s kolegyní Balcarovou. To ukazuje nefunkčnost stávajícího systému, který v rámci zpětného odběru hliníku vykazuje podprůměrné výsledky. Vychází to ze znalostí z praxe, kdy velké společnosti začínají intenzivně využívat hliníku jako alternativního obalu k plastům. Produkce hliníku bude významně stoupat, a proto je potřeba nastavit efektivní systém sběru co nejdříve. Vím, že nějakým způsobem se tady tahle věc a problematika už řeší, tak možná jsme na dobré cestě. Povinnost zařazení sběrných míst na zpětný odběr obalů do systému obcí na základě smlouvy s obcí zamezuje rozvoj dalších, nových způsobů zpětného odběru obalů. Je to na závadu zejména v okamžiku, kdy bude probíhat zálohový systém formou individuálního systému, kdy bude potřebný nejen souhlas obce, ale také smlouva s obcí. Pokud nebude obec souhlasit, nelze službu realizovat. Například pokud by existoval zálohový systém a v obci by v obchodě potravin byl automat na vrácení zálohových obalů, musela by na takový automat existovat smlouva s obcí. Pokud by nebyla, nemohl by obchodník tento způsob sběru realizovat a nemohl by automat do prodejny vůbec umístit.
Tak děkuji za slovo, pane předsedající. Stejně tak je velmi pěkně řečeno, že energie z odpadů - když se to takto řekne, zní to prostě velmi atraktivně, vypadá to, že to je prostě opravdu něco, co je trendy a co nám pomůže jednak s nedostatkem energie nebo s řešením energie, a jednak se zbavíme odpadů ve skutečnosti. Naším cílem by mělo být hlavně dosahovat recyklačních cílů a jít tím směrem ambiciózně dál. Některý z mých předřečníků tady řekl, že to je hlavně věc ekonomická, je to věc hospodářství, a já s tím naprosto souhlasím. Jde tady hodně o ekonomiku, o výrobu, protože nám jde vlastně o ty suroviny pro výrobu. To je potřeba si uvědomit, že nám jde o ty suroviny, kterých je nedostatek. Evropa do budoucna bude čelit surovinové krizi, protože prostě ty suroviny se vyčerpají. Já jsem tady chtěla říct, že jednak jsem určitě proti tomu, aby se stavěly nové spalovny. Máme v tuto chvíli asi čtyři spalovny, které spalují 18 % komunálního odpadu. Proto podpořím, nebo jsem se přihlásila k pozměňovacím návrhům Františka Elfmarka a paní Pekarové Adamové.
Děkuji. A pan poslanec Válek nyní bude reagovat s faktickou poznámkou.
Ale mám dotaz. To je nesmírně zajímavá debata, vůbec tomu nerozumím, ale dělám si poznámky úžasný. Dotaz a poznámku. A potom tedy taková zlá poznámka. Mně se hrozně líbí to třídění, co je venku. Ale já tedy jsem udělal to, že jsem se podíval, co je vevnitř. Tam tedy je v každém to stejný. Jedna věc je, jak to vypadá zvenku a druhá věc je pak ta realita zevnitř.
A na závěr připomínám, že původně návrh zákona obsahoval i další věcné změny, ale na základě široké politické shody byla příslušná ustanovení vyňata a cestou komplexního pozměňovacího návrhu byla včleněna do zákona o právu na digitální služby. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. A poprosím pana poslance Ondřeje Profanta, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby se ujal slova.
Doufám, že se moc neděsíte - on ten tisk má 838 stránek a upravuje desítky zákonů. Jedná se o zákon o právu na digitální službu, digitální technickou mapu a SONIA. Takže jako zpravodaj registruji už několik pozměňovacích návrhů, většina z nich je i konzultována s ministerstvem.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, pane předsedo, pane ministře. Když jsme začali na poli Poslanecké sněmovny diskutovat právo občana na digitální službu, tak jsme věděli, že v zákonech, které máme, tento nový princip, který zavádíme, právo na službu možnosti sdílení dat, udělení povolení ke sdílení dat, že to bude měnit celou řadu zákonů. Ale já si myslím, že i koronakrize by pro nás měla být výzvou a tento proces výrazně urychlit jak na straně legislativní, tak na straně digitalizační.
Já vám děkuji.
Oslovím přímo pana ministra. Je to málo. Je to krok potřebný, ale nestačí. Ale jestli to lejstro je vlastně pořád stejné a jediná výhoda je, že ho někde naskenuji, podepíšu a odešlu mailem, tak je to prostě málo. Takže to není kritika tohoto návrhu zákona, ale spíš prosba na pana ministra, aby přišel s konkrétními věcmi, které tu byrokracii opravdu sníží. Sice z jiných důvodů, ale že nebyly potřeba. A že opravdu se dá snížit počet návštěv na úřadech, aby obíhala lejstra.
Děkuji ještě jednou za slovo, tentokrát z pozice poslance. Viděli jsme, jak bolestivé to bylo v oblasti školství. Každý, kdo byl s dětmi doma, ví, že máme opravdu, opravdu velké rezervy.
A já jenom, než dojdete, přečtu dvě omluvy. Takže pan poslanec Martin Kolovratník se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a zároveň se omlouvá zítra 18. června po celý jednací den ze zdravotních důvodů. A dále se omlouvá pan poslanec Jan Pošvář dnes od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.
Děkuji za slovo. Evropská komise, potažmo Evropská unie nás nutí do určitých transpozic, a jaké věci bychom měli do naší legislativy implementovat. My máme takové velmi jednoduché moto - nejlepší odpad je takový, který vůbec nevzniká. Říkal to i kolega poslanec Adamec. Vůbec mě nenapadlo, co se kolem toho všechno motá. My jsme asi zhruba před rokem tady v Poslanecké sněmovně zavedli velmi jednoduchou věc a to je kvalitní třídění odpadu, vidíte to tady úplně všichni na chodbách. Pokud chceme dostat oběhové hospodářství České republiky do 21. století, měli bychom být více ambiciózní. A to se asi shodneme, že je špatně, a vnímáme to všichni, že to je špatně. Takový přístup do 21. století prostě nepatří. Budoucnost je v recyklaci a v maximálním využívání toho, co máme. Je to jeden z důvodů vzniku nové evropské legislativy, směrnic, které mají vést ke vzniku tzv. oběhového hospodářství, cirkulační ekonomiky, zkrátka systému, kdy místo přímky surovina, výrobek a odpad budeme mít tzv. uzavřený kruh, koloběh surovin. Já osobně se této problematice věnuje intenzivně šest let a jako poslanec jsem strávil stovky hodin diskusí s experty pro tuto oblast, a jak určitě i pan ministr potvrdí, uspořádali jsme i dva velmi velké semináře, které byly navštěvované, v podstatě kapacita byla naplněna, byli tam experti ze všech stran a myslím si, že určitě jsme si tam spoustu témat rozvykládali a také možná ministerstvo se některým výkladem inspirovalo. K zlepšení oběhových zákonů se snažím přispět svými pozměňovacími návrhy, o nichž budu za okamžik mluvit. Jejich podoba je výsledkem blízké spolupráce s experty z naší pracovní skupiny, s experty, s nimiž jsem spolupracoval a kteří přispívali svými podněty, návrhy a komentáři. Jsou to lidé pohybující se na různých místech okolo odpadového a oběhového hospodářství.
Co si myslím, že vím, je, jak fungoval zákon o veřejných zakázkách, který velkou měrou přispěl k nespokojenosti občanů s politikou a k drtivému vítězství hnutí ANO ve volbách. Tento zákon byl silně zneužíván ku prospěchu určitých skupin lidí a dojil veřejné rozpočty. A jakým principem je dojil? A připomenu pro znalé jenom tři písmenka ISO. Pokud neznáte, zkusím krátce objasnit, o co šlo. Tato norma určuje určité podmínky fungování. A stalo se to strašnou módou, že již v prvním kole se vyřazovaly firmy - nemá ISO, pryč s ní. Prostě se vytvořila určitá byrokratická překážka a také omezení v šíři přístupu k veřejným zakázkám. Tady se navrhuje určitý postup certifikace. A říkám dobře, ale také se hned ptám: Kolik je společností, které tuto certifikaci můžou poskytovat? Pokud jich bude v každém kraji minimálně jedna, bude tady konkurence, řeknu dobře. Ten, kdo bude chtít tu certifikaci získat, bude moci navštívit v jiném kraji, také ty ceny za tu službu budou díky tomu regulované trhem, a bude moci si vybrat tu levnější, která mu tu certifikaci udělí, a bude to fungovat. Ale byl jsem upozorněn, že tomu tak není, že momentálně je tady svým způsobem částečný monopol daný zdlouhavostí a postupem přípravy. Takže to mě vedlo k tomu, že jsem si osvojil jejich návrhy, které směřují skoro k témuž, to znamená, buď posunutí termínu úpravy, přesunutí na ministerstvo těchto návrhů, aby nedošlo k tomu, že tady vznikne umělý monopol směřovaný k jednomu poskytovateli, který z toho bude mít super byznys, jako to měli ti, kteří poskytovali to ISO. Popřípadě je tam taková byrokratická náročnost na to zpracování, že je docela problém toto absolvovat. Ale jenom objasnění. Bylo, že firma má si pořídit tuto certifikaci. Ale tam mě zarazil ten parametr firma a certifikace. Většinou certifikaci má zodpovědný pracovník v té firmě, který tu firmu ze své odpovědnosti jako fyzická osoba s tou certifikací zajišťuje, aby mohla fungovat. Nedokážu si představit právnickou firmu certifikovanou k tomu, a jak by toto fungovalo. Čili považuji to i za určitý logický nonsens, který tam byl zaveden v rámci té přípravy. Tolik k mému obecnému vystoupení.
Samozřejmě očekávám, že o nich může být ještě vedena před finálním hlasováním diskuze odborná. A díky tomu se primárně použily peníze na Zelenou úsporám, což si myslím, že je jeden z velmi úspěšných programů, které zde probíhaly. A zdůvodnění. Za prvé, je to jeden poplatek při dovozu. Takže myslím, že je lepší obchodovat to, co máme už na našem území, než něco jiného. Ale zároveň to necílí na to, aby lidem s nízkými příjmy bylo znemožněno nějakým způsobem si pořídit levný vůz, protože samozřejmě se to netýká druhého a dalšího prodeje.
Také děkuji. Není nikdo další přihlášen do obecné rozpravy ani z místa nikoho nevidím, tudíž končím obecnou rozpravu. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Než přijde pan poslanec Pustějovský, přečtu omluvu paní poslankyně Kateřiny Valachové, která se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Můj návrh reaguje na aktuální stav v recyklaci a materiálovém využití baterií a akumulátorů. Návrh dává ministerstvu nástroj, kterým by mohlo reagovat na vzniklé nežádoucí situace.
Přečtu ještě omluvy, protože ještě poslanci chodí do sálu.
Ještě ano, závěr toho bodu. Já tedy konstatuji, že jsme zvolili členy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID v počtu devíti členů. Nyní komise bude muset ze svého středu, ze členů, zvolit nebo navrhnout předsedu té komise, aby mohla začít pracovat. Děkuji za slovo.
Jedná se o Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
A chtěl bych říct, že my jsme i jako Ministerstvo životního prostředí předběžně dali souhlas k celé řadě pozměňovacích návrhů, které tam padly. A já bych chtěl říct, že se nedivím i tomu počtu pozměňovacích návrhů, protože když se podíváte na jejich podstatu, tak zjistíte, že v řadě případů jdou proti sobě. Pro někoho je zákaz skládkování v roce 2030 příliš rychlý, pro někoho je příliš pomalý. Pro někoho poplatek je příliš nízký, pro někoho je příliš vysoký. Pro někoho je třídicí sleva příliš přísná, pro někoho zase příliš mírná. Takže není úplně jednoduché - a to si myslím, že je velký eufemismus - mezi těmito názory najít shodu. Já stále věřím, že tu shodu nakonec najdeme. Chtěl bych za to ocenit všechny předkladatele, i když s některými pozměňovacími návrhy jsme nemohli vyslovit souhlas.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Aha, tak momentíček. Já vám ho dám. Takže je to výbor pro životní prostředí.
Není pravdou, že by zakotvení zákazu vertikální integrace znamenalo překážku pro výrobce, aby nemohli vlastnit recyklační zařízení. Výrobci, kteří nejsou majetkově propojeni s kolektivním systémem, mohou vlastnit zpracovací recyklační zařízení naprosto bez omezení i po zavedení tzv. čínské zdi. Zároveň zakotvení čínské zdi nijak neupravuje vlastnictví zpracovaného materiálu. Stejně tak nebude nijak omezena možnost nákupu recyklovaného materiálu z použitých elektrozařízení. Navrhovaný zákaz vertikální integrace naopak zpřístupní recyklovaný materiál všem zájemcům, a nikoliv pouze takovým, kteří jsou majetkově propojeni s kolektivním systémem. Můj druhý pozměňovací návrh se týká sledování toku materiálů. Sledování toku materiálů výrobcem přes více obchodních vztahů je nereálné a dle mě i neúčelné. Je nezbytné povinnosti evidence v případě konečného využití, opětovného použití nebo odstranění uložit konkrétním zpracovatelům.